Ani mu nemůžu říct: Pane předsedo, mýlíte se. Tak ho poprosím, pane předsedo, prosím pěkně, nedělejte takové věci prostřednictvím předsedajícího, abyste vědomě mátl obecenstvo nepravdivými tvrzeními. Já vím, vy mi řeknete, že vy jste u toho nebyli. Děkuji.
Nyní ještě s faktickou poznámkou předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Nestěžujte si. Já myslím, že jsem zcela vědomě používal sousloví komunistická strana. Komunistická strana. Neudělal jsem to úmyslně. Jsem přesvědčen, že jsem nepoužil KSČ. Pokud ano, tak tam prosím napište KSČM. Ale na tom, že to bylo zasedání ústředního výboru komunistů, neboli KSČM, trvám. Ale ty obrázky byly dostatečně výmluvné. Děkuji.
Nyní na faktickou předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.
Pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, znovu připomínám, dokonce ani to číslo nesedí. I vy máte svoji budoucnost, i my máme svoji budoucnost. Minulost zrovna tak. Prosím pěkně, doopravdy nepřekrucujte ty věci.
Nyní tady už nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Takže se rozhlédnu po sále. Nikoho již dalšího nevidím, takže já obecnou rozpravu končím.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Shrnula bych svoje závěrečné slovo do několika skupin - nebudu oslovovat, já už za ten den nevím přesně, kdo co řekl. Já jsem si udělala takové skupiny poznámek, ke kterým chci zareagovat. První téma, které tu zaznělo několikrát, bylo téma, které bych nazvala souhrnně odolnost v krizi a mandatorní výdaje. Tento poznatek opíral Nejvyšší kontrolní úřad o vývoj mandatorních či kvazimandatorních výdajů, které rostly rychleji než příjmy.
Tam s ním souhlasím. K rozpočtu. Podle mého názoru rozpočet oproti rozpočtu loňského roku a letošního roku je opravdu prorůstový a je proinvestiční. Mě by strašně zajímalo, kteří zaměstnanci, kteří řemeslníci by v České republice ty investice dělali. Tak se ptám, jak bychom ty investice řešili. A je to tak správně. Proboha, kdy jindy jim navyšovat tyto finanční prostředky než v období, když se ekonomice daří? První verzi v červnu ministři za sociální demokracii odmítli podpořit, protože návrh Ministerstva financí neumožňoval plnit vládní program a priority ČSSD pro naše voliče. Kompromis je velice složitá věc, ale v kompromisu se nesmí cítit ani jeden partner jako vítěz. A já si myslím, že ANO se necítí jako vítěz, sociální demokracie se necítí jako vítěz, protože jsme udělali kompromis a to znamená, že ten kompromis je správný. To považuji za zásadní v jakékoliv koalici. Zvýšení platů státních zaměstnanců o 1 500 korun a zrušení prvního stupně nejhůře placené tabulky hlavně pro zaměstnance v kultuře, vybraný personál a sociální služby. V oblasti péče o děti, prevence rozpadu rodiny či pěstounské péče jsme získali vše, co jsme požadovali. Jak již jsem zmínil, rozpočet České republiky je velký kompromis. Vážené dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já vám děkuji za pozornost.
A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Žáčka, připraví se pan poslanec Munzar.
Abych ukázal, že i opozice dokáže být kulturní, a urychlil prezentaci děl Milana Kundery, tak bych si dovolil zmínit ještě práci Směšné lásky - to bych charakterizoval, že je právě vztah koalice a KSČM. Kniha smíchu a zapomnění - to si myslím, že je v současném rozpočtu.
Děkuji.
Ve schváleném rozpočtu je vždy s neutrálním dopadem. Střednědobý rozpočtový cíl na období 2017 až 2019 byl stanoven na úrovni strukturálního schodku ve výši 1 % HDP. Děkuji vám za pozornost.
Nejprve několik informací. S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Špičák.
V tu danou chvíli hovořil předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Nicméně mám informaci, že již nechce pokračovat ve svém vystoupení, přestože byl přerušen, že již řekl všechno, co měl na srdci. Takže půjdeme další v pořadí. Na faktickou poznámku je přihlášená paní poslankyně Kateřina Valachová. Ta ovšem není přítomna v sále, takže já její přihlášku na faktickou ruším. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.
Základní čísla tohoto rozpočtu, parametry a priority již známe, a můžeme si tedy u nich udělat obrázek. Možná se nám a vám na to něco nezdá. A já musím říci, že mně také ne. Budeme totiž hospodařit se 40miliardovým schodkem. Co k tomu říká pan premiér Babiš? Začnu tedy po pořádku. Za prvé, vláda opět počítá se 40miliardovým schodkem. A paní ministryně Schillerová se k tomu přidává a hovoří o tom, jak máme zdravé a vyrovnané veřejné finance. Nerozumím tedy tomu, proč musíme mít schodkový rozpočet, když je na tom Česká republika tak dobře? Skutečně si nemůžeme dovolit naplánovat rozpočet vyrovnaný? Opravdu musíme pokračovat ve větším zadlužování republiky i v dobrých ekonomických časech? Dnes nás nahoru táhne globální růst ekonomiky, tak to vypadá, že to vládě jde vlastně dobře, přestože podle schodku neumí hospodařit. Co se vládě nedá upřít, to je určitá rafinovanost jejích kroků. Dalo by se také hovořit o manipulaci. Schodek se však nezvýšil ani nesnížil. Paní ministryně jednoduše zpřesnila odhad příjmů státního rozpočtu. Shodou okolností přesně tolik obnášely původně neuspokojené požadavky ministrů. Na rozpočtovém poli umí vláda i jiné věci. Možná jste si v minulosti všimli, že paní ministryni Schillerové ani panu Babišovi z dob, kdy byl ministrem financí, nikdy rozpočet nevyšel tak, jak si naplánovali. Ano, rozpočet si nelze naplánovat zcela přesně, nikdy nevíte, jak to bude příští rok s příjmy a výdaji. Jenomže této dvojici to nevycházelo o desítky miliard korun. A náhodou vždy tak, že dokázali snížit schodek, nebo se dokonce dokázali dostat do přebytku. Výsledkem je, že se pak ministr či paní ministryně financí na konci roku pochlubí, jak rozpočet hezky vyšel. Můžete také hádat, kde vláda nejvíce ušetří na výdajové straně. Ano, bohužel, neproinvestuje celou částku, kterou si na investice rozpočtuje. To znamená, že reálně se vlastně nerozhoduje o rozpočtu jako celku, ale pouze o jeho necelé polovině, tak jak jsem hovořila o navýšení mandatorních výdajů. A s mandatorními výdaji toho mnoho dělat nelze, ty jsou povinné. Je dobré si všimnout toho, že za dobu, kdy má Ministerstvo financí ve správě hnutí ANO, se zvýšily mandatorní výdaje o pár desítek miliard korun. A není nic špatného na tom přidávat pracovníkům ve veřejném sektoru. Přidávat důchodcům a přidávat i rodičům. Ale vláda tak musí činit dohromady s opatřeními, kterými zvýšení finančně pokryje. Dnes to zdánlivě není problém, protože ekonomika šlape. Lidé utrácejí, příjmy rozpočtu jsou vysoké. Jakmile však dopadne kladivo hospodářského poklesu na Českou republiku, tak se příjmy rozpočtu razantně sníží. Mandatorní výdaje však zůstanou na stejné úrovni - kde pak vezmeme peníze na důchody, platy a rodičovské příspěvky? Vládu to však nezajímá a tento problém, který sama způsobuje, nechá na ty, kdo budou vládnout příště.
Andrej Babiš jim řekl. Vy jste to způsobili! Bezesporu, bohužel, bohužel je to komunistická strana. Já se svým názorem na ideologii komunistické strany netajím, není to nic osobního, to je systémový přístup. Každý má nějaké priority, někomu stačí méně, někdo si vyjedná více. Komunisté chtějí nižší deficit než vy. Nakonec uhnuli, já myslím, že nějaká personální nominace někam to spraví. - Někdy přitvrdí a říká: Bude velký problém. A chci těch 20 mld.! A pokud měli, tak dneska musí hlasovat s námi na vrácení rozpočtu. Každý zaměstnavatel vám řekne, že nejsou lidi. No to by mě zajímalo, co s tím bude dělat paní ministryně. Vyhozené peníze. Tam a zpátky? Tam je přeškolíme, stejně nebudou chtít dělat, pak je přeškolíme na něco jiného, stejně nebudou chtít dělat. Takoví tvrdí vyjednavači. Byl to velký problém. Ale je vyřešen. Byl jsem trošku zklamán, ta mi tam chyběla, ale to ostatní tam vlastně bylo. Každý rok kritizuje pan prezident, oprávněně kritizuje, zvyšující se počet úředníků. Tak jako ušetřit, že mi ještě přibude, to je skutečně šetření? Nás by měl zajímat celkový počet úředníků, ne jestli někde škrtnu políčko pro černou duši. To je samozřejmě správně, to nemůže nikdo kritizovat, ale nestačí to. Tomu já rozumím. Nejsme ani v předvolebním roce, abychom se soustředili na to, čím budeme motivovat voliče, aby volili buď vládu, nebo opozici. To je příběh příštího rozpočtu a myslím, že to je příběh každého rozpočtu, který se schvaluje na volební rok. Najděte tam nějakou skutečnou prioritu, třeba levicovou, se kterou by pravice nesouhlasila. Firmy, zaměstnavatelé, zaměstnanci, živnostníci. To není řečnická otázka, já odpovím za ni. Takže nemaťme veřejnost. Důchody v průběžném systému neplatí ani vláda, ani parlament, ale daňoví poplatníci. Pro ty, kteří by si mysleli, že dvakrát říkám to samé, malé edukativní okénko. Kdyby se udělala ta jednoduchá operace, kterou Andrej Babiš avizoval už před několika lety, a my bychom ji podpořili, oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu, tak to vidíme každý rok.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, vážená vládo, já si taky dovolím říci pár slov k návrhu rozpočtu, který dnes projednáváme. Ale není to jen rozpočet sociální demokracie. A vláda bohužel při řízení státního rozpočtu a při řízení státních financí de facto žije z podstaty a podle mého názoru dávno rezignovala na podstatné změny, které by vedly ke zvýšení dlouhodobé stability státních financí. Paní ministryně tady hovořila o tom, že podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu sice pomalinku klesá. Ale ono to není tím, že by se nám předkládal zdravý rozpočet, který má ambice snižovat státní dluh. A není to tak, že by vláda přispívala k úhradě státního dluhu. A tato stále malá výše kapitálových výdajů limituje právě investice například do silniční nebo do železniční infrastruktury, což by v době růstu měla být také priorita, aby se položily stabilní základy budoucího ekonomického rozvoje. Není tedy divu, že složená daňová kvóta permanentně roste. Neznamená to nic jiného, než že stále větší procento našeho hrubého domácího produktu je stále více a více přerozdělováno přes veřejné finance. Jak tady říkal pan kolega Onderka, levice ráda přerozděluje, velice ráda, a tím se pasuje do role, že ráda rozhoduje o cizích penězích. Rapidně nám roste personální obsluha státních funkcí. Objem prostředků na platy za tu dobu vzrostl o více než neuvěřitelných 86 mld. A toto není jednorázový vývoj. Bohužel nevyužila příznivé situace ekonomického růstu, a ani se k tomu nehodlá, a zvyšujících se příjmů státního rozpočtu pro nějaké proticyklické reformy. To je bohužel špatná vizitka hospodaření se státními financemi. To jsou důvody, dámy a pánové, proč nepodpořím tento návrh státního rozpočtu.
Připraví se paní poslankyně Šafránková.
Nevím tedy, jestli někdo nezmínil pro mě jeho nejlepší román Žert. Ale jestli už to zaznělo, tak se omlouvám za opakování. Vedou mě k tomu vyjádření pana prezidenta Zemana, která učinil v minulosti, kdy peskoval například sociálního demokrata Bohuslava Sobotku. Všichni si dobře pamatují, jak mu vyčinil za to, že Bohuslav Sobotka realizoval deficitní rozpočty v době ekonomického růstu. Jako keynesiánec, za kterého se pan prezident označuje, vysvětloval panu Bohuslavu Sobotkovi, že deficity je možné realizovat v době recese, kdy mají pomoci ekonomice, kdy mají doplnit agregátní poptávku a posunout ji tak, aby se ekonomice začalo opět dařit, nikoli však v době růstu, kdy deficity odmítá. Máme nejnižší nezaměstnanost ještě i oproti období, kdy byl ve vrcholové politice Bohuslav Sobotka. A panu prezidentovi Zemanovi najednou deficitní rozpočty nevadí. Nejenom že nepeskuje současnou vládu, premiéra nebo ministryni financí, ale dokonce ji nepřiměřeně za to chválí. Nicméně tato změna pana prezidenta je zajímavá.
A já, když dovolíte, bych vás seznámila s návrhem usnesení, tak jak bylo přijato v rozpočtovém výboru. Po úvodním výkladu náměstka ministryně financí a náměstka ministryně financí pana Kouby a pana Tyla, po vyslechnutí zpravodajských zpráv zpravodajů výborů a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu d) kontrolní výbor v usnesení ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu konstatuje, že rozpočtová politika vlády snižuje odolnost státního rozpočtu vůči možnému budoucímu ochlazení ekonomiky. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu proto po projednání všech kapitol a okruhů vládního návrhu státního závěrečného účtu jako celku, sněmovní tisk 472, včetně vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny ke státnímu závěrečnému účtu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní poslankyně, a poprosím, aby nás o jednání kontrolního výboru informoval také předseda a zároveň zpravodaj pan poslanec Roman Kubíček. Já vám děkuji, pane předsedo.
To samozřejmě není otázka jenom rozpočtu roku 2018, to je dlouhodobý trend rozpočtové politiky obou dvou vládních stran za toto i minulé volební období, kdy opravdu každým rokem snižujeme odolnost státního rozpočtu vůči možnému budoucímu ochlazení ekonomiky, nedej bože krizi. Je to z jednoduchého důvodu. Všichni, i ti, kteří se nezabývají veřejnými rozpočty a budou si tento trend aproximovat, si snadno uvědomí, co se stane v okamžiku, kdy příjmy neporostou tak rychle, nedej bože budou klesat, nicméně mandatorní a kvazimandatorní výdaje budou muset být vypláceny dál, protože jsou buď ze zákona, nebo z dlouhodobých smluvních závazků.
Plánovaný 40miliardový schodek bychom byli schopni skousnout pouze tehdy, kdyby tyto peníze šly na investice. Investice do infrastruktury a konkurenceschopnosti naší ekonomiky a našich občanů, to je přesně ten recept, který by udělal z naší republiky zemi, která lépe zvládne ekonomickou recesi. A realita? Investice vládě Andreje Babiše vůbec nejdou. A to bylo více jak před osmi lety. Přitom všichni víme, že kupní síla peněz se dnes pohybuje úplně někde jinde než v minulosti. Zkrátka a dobře to vypadá, že reálné investice, které by podpořily ekonomický růst a stabilitu našeho hospodářství, jsou pro současnou vládu sprostým slovem. Vláda na první pohled vystupuje líbivě. Všechno je v pořádku, ohromně se nám daří, přitom sama vláda moc dobře ví, jaké má její populistická politika limity. Důkazem jsou poslední kroky Ministerstva financí, které peníze do rozpočtu hledá, kde se dá. Samozřejmě jsou pro nás důležité další klíčové investice, a to do silnic či železnic, samozřejmě digitalizace nebo do rozvoje venkova. V programovém prohlášení vlády je zmíněno šest hlavních strategických směrů. Chce provést konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí a podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem a případně dalšími zdroji příjmů pro tento účet. Veřejnost bude vědět, kam její sociální odvody směřují a jak jsou využity. Očekávala bych, že v návrhu státního rozpočtu bude také naznačeno, jakým směrem se vláda v této oblasti vydá. Já v těch hlavních výdajových prioritách nevidím žádné informace o tom, že by tomu tak mělo být. O tom už hovořil můj kolega Rakušan. Vláda říká, že jejím záměrem je stavět dálnice, obchvaty měst a podobně, budovat byty pro mladé rodiny a seniory a samozřejmě chce také začít s rekonstrukcemi památkových objektů ve všech regionech, a přitáhnout tak turistický ruch i mimo hlavní centra. Bohužel, ani toto nevidím v těch základních hlavních výdajových prioritách státního rozpočtu. Přestože vláda ve svém programovém prohlášení říká, že chce, abychom se měli lépe, také chce předat našim dětem prosperující zemi a ekonomiku, chce myslet na budoucnost a nechce žít jenom dneškem, chce odložit spory, které oslabují naši společnost v posledních letech, protože si uvědomuje, že budoucnost nebude lehká a naši potomci nám neodpustí, že jsme neudělali všechno, co jsme měli a mohli udělat. A ony odstavce, o kterých jsem hovořila, a chybějící položky jsou toho důkazem.
To byla paní poslankyně Věra Kovářová. Pane poslanče, máte slovo.
Nebudu mluvit tak dlouho jako někteří předřečníci. Zaměřím se i na příjmovou stránku státního rozpočtu. To znamená, že i tripartita se shodla.
Nyní je prostor k případným návrhům na změnu pořadu schůze.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Tak ještě jednou. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poprosit o to, co se bohužel nepovedlo včera, a ono to docela spěchá.
Pan předseda volební komise pan poslanec Kolovratník.
Je to z toho důvodu, že stále máme chybějící nominace Senátu. Takže ještě jednou, prosím o vyřazení bodu návrh na volbu zástupce veřejného ochránce práv z programu této schůze.
Chce ještě někdo k pořadu schůze vystoupit? Nikoho nevidím.